Přijetí těchto změn tedy nebude vyžadovat žádnou změnu platné právní úpravy a rovněž nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou ani podnikovou sféru nad rámec toho, co nám již stanoví platná legislativa Evropské unie.
Takže doporučuje ratifikovat.
Myslím tím rozpravu řádnou, nikoliv debaty, které se netýkají tohoto tisku. Pokud někdo chce diskutovat o jiných tématech, než je bod jednání, prosím v předsálí, abyste nerušili. Zejména nerušte předkladatele a zpravodaje... Děkuji. Tak, kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Hlasování pořadové číslo 37, z 91 přítomných pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Protože když vystupujeme, protože to nebylo k ničemu, bylo by dobré tyto informace doplnit.
Děkuji, panu poslanci. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Děkuji, panu poslanci Gabalovi. Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 57, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka o úvodní slovo.
Vážený pane předsedající, já se velmi omlouvám, ale ještě možná pár slov k předchozímu bodu. A pokud jde o to penzum informací, které jsme dostali, tak nebylo pro nás jako pro ministerstvo využitelné. Já vám teď nejsem schopen zde na místě říct přesný seznam dokumentů, které jsme v této organizaci získali, ale mohu vás ujistit, že vám tyto informace můžeme poskytnout dodatečně písemně, pokud s tím budete souhlasit. Proto jen krátce připomenu základní fakta. Dohoda, která je jinak známa pod zkratkou CETA, otevírá 35milionový trh pro český export a prohlubuje hospodářskou spolupráci s jedním z našich nejdůležitějších mimoevropských spojenců. Už nyní víme o mnoha společnostech, které budou chtít nové dohody využít. Plný text vstoupí v platnost až po ratifikaci v národních parlamentech. Konkrétní příklady, jak CETA může českým firmám pomoci, popisuje veřejně přístupná dopadová studie, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovat. Ta mimo jiné dokládá, že ekonomický dopad v řádech desítek milionů korun bude viditelný okamžitě v důsledku odstranění cel a ještě citelněji se projeví v dlouhodobém horizontu díky snižování dalších obchodních překážek. Důležité je pro firmy také zpřístupnění zakázek, veřejných zakázek v Kanadě na federální úrovni i v jednotlivých provinciích. Je důležité zopakovat, že Česká republika potřebuje uzavírat obchodní dohody. Pro zemi, jako je Česká republika, s menším vlastním trhem a silnou průmyslovou tradicí, je zásadní, abychom měli otevřené i další trhy, kam můžeme prodávat naše výrobky. Na kritiku, která zaznívala při projednávání ve Sněmovně, jsme reagovali už mnohokrát. Nedávno jsme také členům jak hospodářského, tak zahraničního výboru zaslali podrobný dopis, v němž byly námitky, které zazněly, velmi důkladně popsány a vysvětleny. Na evropský trh smějí být i nadále dováženy pouze ty výrobky, které splňují naše standardy a naše normy. Zachováno je také právo regulovat ve veřejném zájmu a ochrana veřejných služeb. Dohoda také výrazně zlepšuje systém investiční ochrany oproti dosavadnímu systému arbitráží. Ve vyjednáváních se nám podařilo dosáhnout velmi dobrého výsledku a české firmy budou mít mnohem snazší cestu uspět na kanadském trhu. Právě proto bychom měli ratifikaci této dohody podpořit.
Já jsem vůbec netušil, že na tuto dohodu přijde dnes řeč. To jsem právě učinil.
Dějí se tady dnes věci...
Odpoledne bychom se logicky věnovali bodu 92, což jsou ústní interpelace. Ptám se ale, protože je čas na případné návrhy na změny pořadu schůze.
Abychom neodcházeli s dluhem, prosím, abychom tento bod zařadili, a navrhuji jako první bod tohoto dnešního dopoledního bloku.
Návrh kontrolní rady Technologické agentury. Mám požadavek na odhlášení. Myslím si, že... já jenom tedy zazvoním. Kdo je proti? Návrh byl schválen a budeme to mít jako dnešní první bod. Požádám zpravodajku výboru paní poslankyni Annu Putnovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Tato zpráva byla projednána 31. května 2017 na 40. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a bylo přijato usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně toto usnesení přijmout.
Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak. Mohu ji tedy ukončit. V tom případě asi nebude zájem o žádné závěrečné slovo. Děkuji. Má někdo jiný návrh na usnesení? Není tomu tak. Mohu tedy ukončit podrobnou rozpravu. Má někdo výhradu proti tomu, kdybychom hlasovali jedním hlasováním o těchto dvou usneseních? Kdo je proti? Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno. Děkuji vám. Návrh byl schválen.
Já také velmi děkuji, že neodcházíme z této Sněmovny s dluhem.
To by bylo nesprávné. Další nabídky přišly od firmy Thales z Francie a od švédského Saabu, které měly ale integraci jako součást nabídky. Proto jsem tu interpelaci podával. Pokud lze požadovaného výsledku dosáhnout standardní procedurou, nesmí zadavatel výjimku použít. Tady samozřejmě těch více potenciálních dodavatelů existuje. V případě nového zboží by musel být postup takový, že vláda poptávaného státu koupí zboží od výrobce a svým jménem ho prodá vládě poptávajícího státu. To je v podstatě nerealizovatelné. Ministerstvo obrany by mělo být schopno prokázat, že bude důležité se na to zeptat. Já jsem přijal omluvu pana ministra Stropnického z dnešního jednání. Tohle jsem přednesl, abyste pochopili, proč jsem to interpeloval, a další postup nechávám na osobní iniciativě pana ministra, případně to předám členům výboru pro obranu, aby se tím dále zabývali.
Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Nenavrhuje a já končím projednání této interpelace. Dovolte mi přečíst omluvu pana poslance Martina Sedláře, který se omlouvá mezi 10. a 12. z důvodu jednání mimo Sněmovnu. Poprosím o slovo pana poslance, aby přednesl.
Premiér Sobotka to tehdy neudělal. Chci být tedy správně pochopen. Ovšem netýkalo se to jen Němců. Historikové mají plné právo seriózně zkoumat, co se tenkrát odehrávalo, jaké to mělo příčiny a souvislosti. Dámy a pánové, pokud arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka několikrát prohlásil, že odsun či vyhnání věřících německé národnosti znamenal pro římskokatolickou církev ztrátu téměř čtvrtiny věřících, ale i duchovních, tak by to neměl dávat do souvislostí s jejich národností či náboženskou orientací. Šlo totiž jednoznačně o jejich fašizaci. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Takže nenavrhujete. Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.
Dovolte mi, abych po dohodě s dalšími navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do úterka.
Vážené dámy, vážení pánové, už zde bylo řečeno, že zahraniční výbor toto projednal. Tolik jenom za mě jako zpravodajku, že tento souhlas byl jednohlasně podpořen v zahraničním výboru.
Děkuju paní zpravodajce za její odůvodnění. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo
Vzájemné vztahy České republiky a Republiky Tádžikistán v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě návrhu tádžické strany probíhala už od roku 2012 korespondenčně expertní jednání, jejichž výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tak jako v minulém případě sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si vás proto, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.
Pane zpravodaji, máte slovo. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Vyměníme akorát zpravodaje.
Přesouváme se do Dominikánské republiky. Tam jsem taky nebyl a třeba teď, když budeme mít tu dohodu, tak se tam podívám. Vzájemné vztahy mezi Českou a Dominikánskou republikou nejsou dosud upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Dohoda stanoví právní základ pro provozování leteckých dopravních služeb leteckými dopravci obou států. Text dohody má liberální charakter a obsahuje všechna obvyklá ustanovení leteckých dohod. Dohoda tak vytváří prostor pro možný rozvoj přímého pravidelného leteckého spojení do této oblasti. Sjednání dohody nevyžaduje změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.
Pane zpravodaji, máte slovo.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
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 42, z přítomných 95 pro 64, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Vážené kolegyně a kolegové, přesouváme se opět do karibských ostrovů na Turks and Caicos.
Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
Tento materiál byl v Poslanecké sněmovně v prvním čtení 13. 7. tohoto roku. Jenom ve vší stručnosti. A pak také musíme přihlédnout k tomu, že vzdušné síly malých členských států byly často redukovány na minimum, což může vést ke krátkodobým či dlouhodobým výpadkům schopnosti zajišťovat tuto protivzdušnou obranu vlastními silami. Toto riziko lze zmenšit právě efektivní bilaterální spoluprací sousedních států a to vedlo k přípravě a podpisu předložené smlouvy, ke které se již kladně vyjádřil Senát a rovněž tak zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Jedná se o smlouvu prezidentskou.
Děkuji panu ministrovi.
Jenom dodám k této mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, že byla projednávána na garančním zahraničním výboru 5. září. Proběhla k tomu celkem, řekla bych, dlouhá diskuse, ale spíše ve smyslu osvěty než proti tomu.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Prosím, aby se slova ujal v zastoupení pan ministr Jan Chvojka, viz příslušný dopis pana premiéra.
Děkuji za slovo. Účelem této úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově silný rámec pro společný boj vládních, ale i nevládních organizací proti dopingu. Zejména došlo k uveřejnění jmenovitého výčtu látek ve skupině steroidů a dále k upřesnění některých kvantitativních limitů a k dalším drobným úpravám.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova taky není zájem. Můžeme přikročit k hlasování. Kdo je proti? Končím bod 19, děkuji panu ministru a panu zpravodaji.
Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. druhé čtení Prosím, aby se i tady ujal slova pan ministr financí Ivan Pilný.
Vážené kolegyně a kolegové, teď budu předkládat asi osm smluv, které se týkají převážně karibských ostrovů, byť ne úplně. Mezitím Evropská unie převzala do své legislativy společný standard, který byl vytvořen v rámci OECD pro oznamování a pro automatickou výměnu informací o finančních účtech, takže je potřeba tyto bilaterální dohody, které uzavřela Česká republika, zrušit.
Čili byl vysloven souhlas a bylo to tedy 5. září. Tímto jako zpravodajka končím a děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.
Vážené kolegyně a kolegové, nyní budeme hlasovat o výpovědi smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu. Týká se to stejné záležitosti.
Ano, opět děkuji za slovo.
Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se na závěrečná slova. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Ano, děkuji. Děkuji.
Opět děkuji za slovo. I na toto téma tedy 5. září tohoto roku zahraniční výbor vyjádřil jednoznačný souhlas s výpovědí této smlouvy.
Ptám se na závěrečná slova. Není zájem Návrh usnesení byl přijat a s návrhem byl vysloven souhlas.
Vážené kolegyně a kolegové, opět stejný typ výpovědi, stejné smlouvy.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak. Rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Kdo je proti?
Tyto částečně fluorované uhlovodíky však působí také jako skleníkové plyny se silným účinkem, a proto se státy celého světa shodly na tom, že jejich použití je potřeba regulovat. A zároveň si dovoluji předložit návrh na dodatečnou ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu, jež byly původně schválené jako smlouvy vládní. Jenom připomenu a zdůrazním, že vzhledem k už existujícímu právnímu zajištění v rámci Evropské unie nevyžaduje přijetí změny protokolu v současnosti další změnu právní úpravy České republiky v uvedené oblasti a nebude mít tak žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikatelskou sféru.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Návrh byl přijat. Jde o
Děkuji za slovo. První je tedy, jak už bylo řečeno, vládní návrh, který se týká souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě. Jenom připomenu, že vzájemné vztahy České republiky a Seychelské republiky v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Na základě zájmu obou stran se v prosinci 2012 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.